Návrh byl přijat a s usnesením byl tedy vysloven souhlas.
Vážený pane ministře, se zdravotním výborem jsme navštívili nemocnici u sv. Anny a centrum ICRC. Vše se promítá do ztrát nemocnice, i když ve své podstatě se jedná o investice. Nemocnice se tak neustále zadlužuje. Pro nemocnici je nutné dokončit třetí etapu rekonstrukce, tj. spojovací koridor, náklady jsou 160 milionů korun, opět s nutností vlastní spoluúčasti. Provoz nemocnice s operačními sály už je stěhován a na vynucené stavební úpravy opět chybí peníze. Děkuji.
Požádám pana ministra o odpověď.
Od té doby vedení nemocnice ve spolupráci s ministerstvem intenzivně pracuje na implementačních opatřeních. V žádném případě neplánujeme zásadní omezování péče.
Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku. Nyní požádám, aby svou interpelaci přednesla paní poslankyně Jitka Chalánková, která interpeluje ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou.
Děkuji.
Pan ministr vám odpoví. Děkuji vám, pane ministře. Máte slovo, pane poslanče.
Pěkné odpoledne, děkuji za slovo. Já se chci tedy zeptat, abych jim uměl odpovědět, na čtyři otázky: V čem přesně spočívá hlavní problém? Může za to někdo konkrétně? Jaká je představa řešení z časového hlediska? Za třetí. Za čtvrté - to je důležité.
Požádám pana ministra Ťoka, aby vám odpověděl.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci... Omlouvám se, jsem trochu nemocný. Hlavní trasu investor ŘSD rozdělil pro účely povolení stavby na tři části. Váš dotaz se týká druhé části hlavní trasy, která je tvořena zejména východní částí obchvatu, kde bylo stavební povolení vráceno k novému projednání. K tomuto rozhodnutí se odvolal spolek Děti země a toto rozhodnutí nabylo právní moci až po vydání napadeného stavebního povolení. Na základě tohoto nedostatku bylo nutno zrušit napadené stavební povolení a vrátit k novému projednání. Jedná se tedy o nejzazší termín pro doplnění ze strany ŘSD. Pokud Ředitelství silnic a dálnic předloží toto doplnění za měsíc, bude řízení pokračovat již za měsíc. Obava o zdržení stavby o celý rok je tedy neopodstatněná. Okamžitě po doplnění bude řízení pokračovat. Časové hledisko je tedy následující.
Já vám děkuji.
Nikoho nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak bylo předneseno, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme vyslovili s návrhem usnesení souhlas a usnesení bylo schváleno. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je Tento materiál uvede ministr zemědělství Marián Jurečka.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové. Tato skutečnost je dána rozlohou České republiky v kontinentálním i celosvětovém měřítku. Tento materiál byl také projednán na zemědělském výboru a předkládanou informaci, kterou zde dnes v této podobě máte. Prosím o její schválení. Děkuji za pozornost.
Dobrý večer, pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, zda se do ní někdo hlásí.
Hezký dobrý večer, já jenom krátce.
Já vám děkuji, pane poslanče. Táži se tedy ještě jednou, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. V tom případě přistoupíme k rozpravě podrobné. Vidím vaši přihlášku, pane zpravodaji, tak vás poprosím, abyste přednesl návrh usnesení. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Ještě jednou pro pořádek přečtu návrh usnesení, ale předtím se ještě táži, zda si chce vzít pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečné slovo. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený návrh usnesení. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Než otevřu další bod, přečtu jednu omluvenku. Otevírám další bod a tím je Prosím zpravodaje pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Kolegyně, kolegové, dobrý večer. Volební výbor tuto zprávu doporučuje ke schválení, tak jak vám za chvíli budu citovat z připraveného usnesení. Ale přece jenom přidám dvě věty, abyste měli srovnání Rozhlasu s Českou televizí.
Naše vláda připravila v uplynulých měsících aktualizaci státní energetické koncepce. Aktualizace státní energetické koncepce byla schválena v zásadě po deseti letech a umožňuje vládě, aby provedla některá další koncepční rozhodnutí. Jsou to varianty, které Ministerstvo průmyslu předneslo v únoru 2015 na jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Proto dne 30. června 2015 na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu seznámil veřejnost se závěry jednotlivých studií i s návrhem doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu, které bude součástí výše zmiňovaného dokumentu. Ministr Mládek uvedl, že na základě závěrů zpracovaných studií doporučí vládě druhou variantu. Chci jen stručně zmínit, že ty čtyři varianty dalšího postupu jsou následující. To jsou čtyři možné varianty postupu, které mohou být zvoleny v Ústeckém kraji. Tady bude k dispozici dalších 100 až 120 milionů tun využitelného uhlí. A já osobně pokládám tuto variantu z hlediska dalšího postupu za optimální.
Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vláda nedávno schválila aktualizovanou Státní energetickou koncepci České republiky, o limitech ale nerozhodla a vyžádala si další podklady.
Prosím pana premiéra o reakci.
Největší procento energie by v České republice mělo být vyráběno z jaderných zdrojů. Druhý největší podíl elektřiny by měl být získáván z obnovitelných zdrojů. To znamená, se snažíme posunout naši energetiku směrem k nízkouhlíkové energetice, to znamená tak, aby tato energetická koncepce přispěla ke snižování emisí skleníkových plynů. Teprve na třetím a čtvrtém místě by měla být elektrická energie, která bude vyrobena z plynu, eventuálně která bude vyrobena z uhlí. Kdy vláda přesně rozhodne? Čili předpokládám, že během podzimu by vláda o této otázce měla rozhodnout, a předpokládám, že z pohledu tohoto volebního období to bude finální rozhodnutí, ke kterému už vláda nemá žádný důvod, aby se vracela.
Vážený pane premiére, obracím se na vás s interpelací ve věci přírodního divadla s otáčivým hledištěm v zahradě státního zámku Český Krumlov. Vždy jsem byl a jsem i nadále vděčným příznivcem tohoto jedinečného kulturního fenoménu. Lidé, kteří nemají žádné pověření, aby Českou republiku zastupovali, podsouvají do Centra pro světové dědictví UNESCO v Paříži staronové polopravdy.
Vážený pane poslanče, asi vás nepřekvapím informací o tom, že touto kauzou se zabývá ministr kultury Herman. To znamená, je to kauza, která se táhne už řadu let.
Ve švédském Malmö dochází podle dostupných informací opět k masovému rabování a ničení majetku švédských občanů. Podobných případů každým dnem přibývá. Jaká bezpečnostní opatření byla na našich státních hranicích přijata? Protože pokud jde jenom o namátkové kontroly, které slouží jenom k tomu, aby měli o čem psát novináři, pak je to podle mého názoru strategické selhání.
Já vám děkuji za vaši interpelaci, bude vám odpovězeno písemně. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Musím vyslovit uznání ministerstvu ohledně nového nasměrování činností Ústavu pro zdravotnickou informatiku a statistiku, tzv. ÚZISu, protože nároky na spektrum informací pro řízení zdravotnictví se v průběhu doby zcela jistě mění. Jednou z oblastí, kde je zlepšení nezbytné, je oblast měření výsledků péče. V tomto směru OECD nyní produkuje slušné statistiky, pomocí kterých se může naše zdravotnictví celkem seriózně porovnat s řadou pro nás zajímavých zemí. Bohužel ale nedodáváme data všechna, takže Česká republika chybí v takových údajích o kvalitě, jako je například počet pooperačních sepsí nebo plicních embolizací a podobně.
Já vám děkuji, pane poslanče, za přednesenou interpelaci a požádám pana ministra, aby vám na ni odpověděl.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych odpověděl na interpelaci pořadové číslo 20 ve věci spolupráce ÚZIS a OECD ohledně statistik. Dle informací, které mi poskytl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky pan doc. Dušek, ÚZIS a OECD při předávání dat do mezinárodních statistik již nyní intenzivně spolupracují, nicméně rozsah dat, která předáváme, je limitován jejich dostupností. Lze předat jen ta data, která má ÚZIS k dispozici a která je dle platné legislativy oprávněn sbírat. Zcela zásadní je ovšem relevance a reprezentativnost takto do zahraničí odesíláných dat. Ta by měly být zaručena rovněž tím, že data do národního zdravotnického informačního systému začnou na základě již zmíněné novely zákona o zdravotních službách poskytovat i zdravotní pojišťovny.
Já vám děkuji, pane ministře.
To je zajímavé srovnávat s Evropou.
Pan ministr nebude reagovat.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný ministře financí, ze statistiky Eurostatu jednoznačně vyplývá, že projekt elektronická evidence tržeb přinese likvidaci významného počtu živnostníků a drobných podnikatelů, aniž by přispěl ke zvýšení inkasa DPH do státního rozpočtu. Nechci tady v tuto chvíli hovořit o dalším obrovském riziku projektu elektronické evidence tržeb, a to zneužití informací. Je jasné, že vy jako největší producent potravin v České republice si z pozice ministra financí chcete vybudovat dokonalý monitoring, který vám v reálném čase poskytne všechny potřebné informace o situaci na trhu, finančních operacích a finanční kondici vaší konkurence. Výsledkem nebude narovnání podnikatelského prostředí, výsledkem bude naopak totální pokřivení hospodářské soutěže a podřízení trhu jednomu oligarchovi. To už ví dnes většina podnikatelů. Pane ministře Babiši, dle veřejných zdrojů jste z rozpočtu vyčlenil vysokou částku na propagaci elektronické evidence tržeb. Dle mých informací ta částka může dosahovat až 130 mil. korun na propagaci elektronické evidence tržeb. Mám na vás následující otázky: Jaké budou náklady na propagaci elektronické evidence tržeb? A tady bych prosil přesnou částku. Ve kterých médiích bude tato propagace probíhat? Prosím o informaci, ve kterých konkrétně. Budete utrácet peníze za propagaci elektronické evidence tržeb i ve vašich médiích? Současně vás tímto oficiálně žádám o rozpočet výdajů na propagaci elektronické evidence tržeb.
Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní požádám paní poslankyni Alenu Nohavovou s její interpelací na ministra kultury Daniela Hermana.
Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že se minulý pátek nekonalo výjezdní zasedání podvýboru pro kulturu v Českém Krumlově, tak využívám této interpelace, abych se vás, pane ministře, zeptala, jaké budou vaše kroky v řešení situace otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Odstranění točny z horní části zámecké zahrady a její přesunutí kamkoliv jinam bude znamenat ztrátu atraktivity jak točny, tak i města jako takového. A pokud ano, tak to považuji za vydírání. To opravdu budeme poslouchat něčí diktát? Český Krumlov byl na seznam zapsán jistě i pro jiné hodnoty, než je současný stav zámeckého parku. Obdobné je i stanovisko pana prezidenta, který při návštěvě Jihočeského kraje podpořil zachování točny.
V roce 2014 do jeho portfolia národních programů revolvingového charakteru přibyl finanční nástroj JESSICA, který je financován ze zdrojů Evropské unie a jehož úspěšná implementace je cenným zdrojem zkušeností pro širší využití evropských fondů formou finančních nástrojů. Kromě finanční podpory se fond nově zaměřil i na podporu informační. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna oba materiály schválila.
Já vám děkuji, pane ministře. Máte slovo, pane poslanče. Ještě předtím, než otevřu všeobecnou rozpravu, tak chcete závěrečné slovo, pane poslanče? Dobře, takže v tento moment přistoupíme k rozpravě podrobné a já eviduji vaši žádost o slovo, takže vám dávám slovo, pane zpravodaji. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak, v tom případě bych dal hlasovat o návrhu usnesení, které zde bylo předneseno. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám další bod a tím je S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Máte slovo.
Dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze Poslanecké sněmovny.
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod a tím je
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, zpracovaný přehled je shrnutím výsledků cenových kontrol prováděných všemi cenovými kontrolními orgány. Výsledky jsou dost různorodé. Lze uvést, že kritika kontrolního výboru parlamentu k výsledkům kontrol Energetického regulačního úřadu v posledních letech se zřejmě projevila ve zvýšení počtu kontrol samotného Energetického regulačního úřadu i Státní energetické inspekce. Kontroly prováděné specializovaným finančním úřadem řízeným Generálním finančním ředitelstvím byly v roce 2014 zaměřeny zejména na kontrolu možného zneužití hospodářského postavení na trhu a dále na pravidla věcného směrování cen vody, komunálního odpadu a dopravy.
V rozpravě potom přečtu usnesení č. 133, které přijal kontrolní výbor.
Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Táži se, zda si chce vzít pan ministr nebo pan zpravodaj závěrečné slovo před podrobnou rozpravou. Není tomu tak. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, takže prosím.
Stejně tak osoby, které nejsou osoby Evropské unie, mají za stejných podmínek jako občané EU přístup k základnímu vzdělávání - to je ta záležitost, na kterou upozorňujete - pokud pobývají na území České republiky. Proto si dovolím svou reakci na vaši interpelaci doplnit v tom smyslu, že učiním metodická a koordinační opatření směrem ke vzdělávacím institucím v tom charakteru, abych je upozornila na tyto možné konotace a zabránila případnému postižení konkrétního žáka-cizince. V tomto ohledu bych nabídla, že samozřejmě písemně tuto svou argumentaci doplním včetně doložení metodického usměrnění v této oblasti.
Zeptám se pana poslance, zda chce reagovat. Ano, tím pádem předpokládám, že nenavrhujete nesouhlas. Tudíž tato interpelace také nebude projednávána. Budeme pokračovat interpelací pana poslance Ondráčka na pana ministra vnitra. Otevřu rozpravu, nicméně upozorňuji, že pan ministr vnitra je řádně omluven z důvodu zahraniční cesty.
Pane předsedo, dobré dopoledne. Děkuji.
O tomto návrhu rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením této interpelace. Kdo je proti? Přihlášeno je 96, pro 83, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Tato interpelace byla tedy přerušena. Nicméně i tady platí to, že paní ministryně je řádně omluvena.
Děkuji, vážený pane předsedo. Vážená paní ministryně, vyjádřila jsem nesouhlas s vaší odpovědí na moji interpelaci proto, že jste zřejmě špatně pochopila moji otázku, respektive odpovídáte na něco jiného, než jsem se ptala. Ostatně v textu sama přiznáváte, že vám není jasné, co svou interpelací sleduji. Já vám to tedy vysvětlím. Můj dotaz zněl: Předpokládejme, že Denis anebo David Michalákovi zůstanou v pěstounské péči až do dosažení zletilosti. Svého českého občanství nemohou být zbaveni. Co se s nimi stane po dosažení zletilosti? Jaká práva budou mít v Norsku jako cizinci? Co se s nimi stane, až na ně norský stát přestane pěstounům vyplácet štědré přídavky a dávky? Budou k nim mít pěstouni vyživovací povinnost? Budou mít nárok na zabezpečení ze strany norského státu? Bude český stát vůči nim vynucovat občanské povinnosti, například připravovanou odvodní povinnost? Pochopitelně šlo z mé strany jen o příkladný výčet. Podstatou mé otázky je fakt, že státní občanství si člověk nemůže volit. Rodí se s ním a je obtížně je měnit.